Dnes od 10.30 do 12 z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Renáta Zajíčková. Nyní eviduji jednu přihlášku s přednostním právem a hlásí se paní poslankyně Olga Richterová.
Děkuji za slovo, pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já myslím, že je třeba si opět připomenout, že tohle, co tu zaznívá, a řekněme si to, jak to doopravdy je, jsou prostě jen a pouze obstrukce hnutí ANO, které mají zmařit projednávání zákona o střetu zájmů, a každé další vystoupení, které bude přibývat, pouze potvrzuje, že ten střet zájmů existuje, že se vy bojíte toho jako hnutí ANO, že ten zákon vstoupí v platnost, že bude přísný, že budou opatření proti střetu zájmů lépe vymahatelná, a jenom to ukazuje, že my vytrváme, samozřejmě se nevzdáme a to, co vy tady děláte, jsou jen a pouze obstrukce!
Jenom pro pořádek, abych si poznamenal, vy chcete ten bod 17 předřadit na program... Týká se to tří bodů. Předpokládám, že všichni ostatní jste načítali nové body, které byly vetovány. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Tento návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Tento návrh také nebyl přijat. Tento návrh nebyl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat.
A nevím, kolik takových zahrádkářských časopisů tady je. Vzpomeňme si na to, když se tady ve Sněmovně odvolával předseda vlády Andrej Babiš na zahrádkářský zákon. To byl přesně ten okamžik, kdy jsme neměli řešit zahrádkářský zákon, ale kdy jsme měli řešit daleko důležitější věc, měli jsme řešit covid, takže je to skutečně jenom mlha. Občané od nás očekávají, že budeme pracovat a projednávat tyto záležitosti.
Informaci vlády o dopadech cen pohonných hmot na systém integrovaného záchranného systému a organizace pečující o život a zdraví obyvatel. Ceny pohonných hmot a jejich růst jsme tu už řešili. Možná se dočkáme, jak jsem slyšela v médiích, i zastropování cen, ale to bych předbíhala. DPH pravděpodobně nezruší. Bezpečí je první předpoklad toho, aby se nám vůbec nějak dařilo." Já s tím nesouhlasím, ale budiž. Zaznamenali jsme zdražování v podstatě již všude tam, kde to výrobci a podnikatelé dělat mohou, a pokud chtějí ve své činnosti pokračovat, tak to dělat musejí. Zdražilo se jídlo, služby, stavební materiál a platíme to my všichni, protože jíst se musí. V případě policie či hasičů zvýšené náklady uhradí stát, v případě zdravotnických záchranných služeb nebo některých nemocnic budou zvýšené náklady muset kompenzovat kraje, u městské policie to budou města, u pečovatelských služeb kraje a města a takhle bych mohla pokračovat dál. To by mě velice zajímalo. Já bych vám ráda ukázala obrázek, který vytvořili záchranáři z Vysočiny. Ale jak říkám, na apríl byly tyto obrázky na všech záchranných službách. To je můj příspěvek. Já už se zkouším postavit pod tu kameru, protože když někoho káráte a mluvíte k poslancům hnutí ANO, tak se dívejte na nás, a ne k občanům do té kamery. Je to takové nepříjemné. A k panu poslanci už to nestihnu, až v další interpelaci.
Děkuji za respektování času, paní poslankyně.
Možná by bylo dobré si přečíst například stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které bylo k tomuto poslaneckému návrhu zákona. Takže tento návrh zákona je poslanecký, nepředkládá ho vláda, proto nemystifikujte, prosím, lidi, že se jedná o vládou podporovaný návrh. Nedůvodnost budování cyklostezek v blízkosti jiných pozemních komunikací z důvodu péče řádného hospodáře. Obce vynakládají velmi vysoké finanční prostředky na budování cyklostezek z důvodu většího bezpečí pro všechny účastníky silničního provozu, jak motoristy, tak chodce. Moje rčení z minulého období si někteří z vás možná budou pamatovat. Všichni se pouze zajímali o chudáky cyklisty jedoucí po cestě. Nikdo se nezabýval, jak k tomu přijdou chodci jdoucí po chodníku, které ohrožují cyklisté či řidiči koloběžek, kteří po chodníku nesmí jezdit, a přesto tak často činí. Místo řešení komplexní problematiky se většina kolegů nechala přesvědčit ke dvěma základním změnám zákona o silničním provozu. První, nejvíce diskutovanou změnou je minimální vzdálenost motorového vozidla od předjížděného cyklisty. Upozorňuji na to, že se skutečně jedná pouze o boční odstup mezi motorovým vozidlem a jízdním kolem. To, že jiný cyklista jedoucí značnou rychlostí může srazit jiného cyklistu, asi autoři vůbec nedomysleli. Nicméně dnes mě zajímá více opomíjená změna, která byla ve stejném pozměňovacím návrhu. Jedu takhle do Bohumína do nemocnice po cestě, po které jede dost aut, vedle je chodník, cyklostezka, prázdná, a cyklista - hádejte, kde jede - jede po cestě. Tam je tak šílený provoz, že jeden, dva chodci za hodinu ho omezili a on musel jet po cestě. Proč potom obce vrážejí peníze do budování cyklostezek, když nejsou potřebné? Proč budovat cyklostezky? Vážení přátelé, doporučuji zvážit návrat ke zdravému selskému rozumu a říct, že ne slovíčko ledaže do zákona, ale prostě pokud tam cyklostezka je, ať po ní cyklista jede.
Týká se to přímo specificky naší země a v té reformě číslo 5, která je nazvána Kontrola a audit, se jasně píše, že tato reforma zahrnuje několik opatření na ochranu finančních zájmů Unie, tedy to hlídání, jestli jsou dobře nastavené podmínky v zemi, kam ty peníze půjdou, a zejména, za prvé, zlepšení vnitrostátního kontrolního systému s cílem předcházet situacím střetu zájmů, odhalovat je a napravovat. Věnuje se tomu velmi podrobně moje paní kolegyně Lucie Potůčková ze STAN, přesně těm 191 miliardám, a v první platbě by mělo jít o částku ve výši zhruba 1 miliardy euro.
Nyní eviduji dvě přednostní práva, která jsou přihlášena. První je pan předseda Michálek, potom paní předsedkyně Schillerová. Máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes jsme se zde sešli v 9 hodin, abychom projednali návrh novely zákona o střetu zájmů. Vzpomeňte si na to, co jste slibovali voličům. Je u toho velký nápis: Makat a neblábolit.
Důvody jsou zřejmé a jasné. Jsme nejen v energetické krizi, ale v krizi, která je ještě podtržena právě velkou hrozbou v nedodávkách plynu. A neřešíme pouze ceny, které už takto jsou tragické. Vláda na ně nereaguje. Firmy platí x-násobně víc, domácnosti platí x-násobně víc. Vládní sociální pomoc je neúčinná a vláda není v tuto chvíli pravděpodobně schopna reagovat, protože jsme se to nedozvěděli z médií, reagovat ani na hrozbu nedostatku plynu v České republice. I to bych připustil, že může být cesta, pokud by nastala varianta B, například německá cesta, to znamená, kdyby se vláda dohodla s obchodníky, kteří by nakoupili do zásobníků dostatek zásob, a motivovala by je například tím, že by jim umožnila, respektive garantovala by jim cenu, případně by jim nastavila podmínky v hodnotě úroku nebo podobně. Nic z toho nenastalo. Máme týden po takřka splněné hrozbě prezidenta Putina, kdy se málem odstřihlo dodávání plynu do Evropy, a my máme zásoby plynu na 25 dní. Vzpomínám si velmi dobře, jak nás - a v zásadě bych řekl i docela věcně - kritizovala tehdejší opozice za to, když jsme měli dokupovat zásoby ropy. Pouze podotýkám, že zásoby ropy jsou na 90 dní jakožto předepsané a my jsme je udržovali mezi 84 až 94 dny, to znamená, pohybovali jsme se v rozstřelu plus minus 95 až 105 % nutných zásob.
Děkuji vám, paní předsedající. Bylo tam jednání všech předsedů poslaneckých klubů a předsednictva Sněmovny a co tam jasně zaznělo, bylo, že jsme řekli: Samozřejmě že máte právo dát o tom hlasovat. A náš postoj byl naprosto zjevný. Nikdy se to tak nedělalo, prostě buď je mimořádná schůze, nebo jsou interpelace.
A teď k jednotlivým vystupujícím, protože je to k tématu. Prosím vás, z tohohle se nevykecáte. Nemůžete odvádět pozornost, nepomůže vám demagogie. Jestli můžu reagovat, nejprve fakticky. Pan předseda Michálek lže, jestliže říká, že jsem mu prostě zavolal jako předseda a řekl a oznámil mu, že budou zrušeny interpelace. To se vždycky bralo jako právo veta. Jestliže kterákoli opoziční strana řekla: Já si to nepřeji, tak se tento postup nemohl udát. Tady jde opravdu o zásadní věc. Vy jste vynalezli techniku, jak obejít jednou provždy interpelace. Tohle můžete udělat vždycky. Vy si prostě ve středu odpoledne svojí většinou prohlasujete, že čtvrtek není jednací den, a my celé volební období nebudeme mít interpelace. Dochází vám to? Chápete, že jde o princip? A proto tu vystupujeme, že to není o tom jednom jednacím dni. A nezastírejte něco střetem zájmů. Vy si tuhle debatu za tu středu a za ten čtvrtek zasloužíte. Je obrovský rozdíl mezi tím "nechodit na interpelace" a "zrušit interpelace", vůbec je nemít. "Jako pamětník a právník bohužel musím konstatovat, že toto si nedovolil ani Mirek Topolánek nebo Petr Nečas a jejich vlády. Budu navrhovat samozřejmě i příslušné usnesení. Pochopte ten princip!
Na to se soustřeďte. Co bylo, bylo. Vy jste přece lepší!
Vážené paní kolegyně, vážení páni poslanci, člověk by si skutečně mohl říci - to zní tak přesvědčivě, co tady hnutí ANO říká, ale vážení zástupci hnutí ANO, mýlíte se, prostě a jednoduše se pletete. My totiž se zástupci Evropské komise spíše na rozdíl od vás napřímo jednáme a máme natvrdo potvrzené, že ty miliardy eur jsou podmíněné schválením několika norem, mimo jiné také této vymahatelné novelizované podoby zákona o střetu zájmů. Takže my s Evropou napřímo jednáme, máme to potvrzené a tyhle desítky miliard korun jsou ohrožené. To proto, abych doložila ten váš omyl. A o jaké peníze jde?
Děkuji. Přečtu omluvu, dnes mezi 11.30 a 13.30 z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Ondřej Kolář. Prosím, máte slovo.
Takže není potřeba mluvit tak, že se tady opakují desetkrát stejné věci. Ale já si myslím, že - já jsem to musel říct - ale myslím, že stejně to vyvolá zase stejnou reakci, takže to jenom aby se neřeklo, že o tom nehovoříme. Já bych ale se chtěl teď, protože mi ubíhá čas... A já jsem přesvědčen, že to je dobrý krok, pokud tady projde, protože ta novela přijde do Sněmovny, budeme se o tom bavit. Takže já jsem přesvědčen, že by takováhle informace tady měla padnout, že zajímá lidi daleko víc než mnohé floskule, které jsme tady třeba ze strany koalice dneska slyšeli, a taky o tom, že tady blábolíme a říkáme tady nějaké nesmysly. A proto bych chtěl navrhnout jako první bod dnešního jednání Informaci vlády nebo případně paní ministryně Hubáčkové o pokračování dotačního programu na vytápění českých domácností.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych reagovala ještě na paní místopředsedkyni Olgu Richterovou. To znamená, Ministerstvo spravedlnosti, toto Ministerstvo spravedlnosti, zpracovalo analýzu, kde se na tuto reformu odkazuje, a je to reforma číslo 5 a týká se to zákona, ta podmínka je vázána na zákon o evidenci skutečných majitelů. Ještě na upřesnění, Národní plán obnovy je skutečně 180 až 190 miliard podle konkrétního kurzu a toto je jeho základní podmínka.
Vy jste si to prostě odhlasovali a interpelace nejsou. To je úplně jiná debata, že ty interpelace jsou nezáživné, že na ně nikdo nechodí. Mimochodem, proč tady argumentuje pan ministr Jurečka tou úžasnou účastí?
Prosím, máte slovo.
Já ale k tomu mluvit nebudu a nesmím, protože ten bod tady nemám, ale vysvětlím to DPI. Ti lidé se ptají, je to klíčové, někteří nereagují, je to aktuální téma. To znamená, ti lidé budou neoprávněně odebírat energii, budou dostávat pokuty a pak je možná odpojí. Já mám tady celou tabulku a já to poctivě komunikuju dnes a denně na Twitteru, na Facebooku, všude, aby byli ti lidé v rámci ochrany spotřebitele informováni. Já si myslím, že jak občané, tak i tady
Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Žádám zařazení jako druhý bod dnešního jednání před již pevně zařazené body, to znamená za kolegu Vondráčka teď aktuálně.
Nicméně tato opatření jsou nedostatečná, poněvadž celé řadě lidí nepomůžou a nepomůže to ani byznysu. Tito lidé se nám začínají propadat do chudoby, poněvadž energetická, ale i příjmová chudoba se týká v dnešní době čím dál více lidí, mluví se až o jedné pětině. A netýká se to těch nejslabších, ale těch, kteří v rámci sociálního smíru udržují jako všude jinde tuto zemi nad hladinou, a to je střední třída. Kde je tedy to avizované navýšení rodičáku, které tady pan ministr u tohoto pultíku avizoval? Tou druhou skupinou jsou zdravotně postižení. Zoufalost, se kterou se musí lidé v domácí péči potýkat s tím, jak jim před očima všechny ceny rostou, a nezvýšil se třeba ani příspěvek na péči, je skutečně veliká. Myslel jsem si, že když to nebylo minulý týden, vyhlásí to třeba předevčírem, kdy byla vláda, a uděláme to tady rychle v prvním čtení. Neustále jen analyzujete, vypouštíte signály a prozatím v lidech vytváříte planou naději prázdnými deklaracemi. Kdo rychle pomáhá, dvakrát pomáhá, to zaznělo i z úst vládních představitelů.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí sledující, pokud sledujete tuto ošklivou obstrukci, zakrytou krásnými řečmi. A nyní ty krásné řeči mají zakrýt obrovské pokrytectví. Pokrytectví tkvící v tom, že jediné, oč dnes jde, že těmito obstrukcemi chce hnutí ANO zabránit projednání skutečně vymahatelného zákona o střetu zájmů. Tváříte se, že vám jde o lidi, ale jde vám jen o sebe.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Bohužel, já tady skutečně potřebuji vystoupit kvůli tomu, že jste nám odmítli interpelace. Odmítli jste nám ústavní právo, a nám tedy nezbývá, vážená veřejnosti, než tady absolvovat toto kolečko, které dneska absolvujeme, protože my skutečně jako opozice hájíme vaše zájmy a chceme dostat ty palčivé body na jednání programu. V souvislosti se dvěma průběžně probíhajícími krizemi, ať už je to migrační krize z Ukrajiny, nebo související bytová krize českých občanů, je potřeba skutečně řešit, a to zejména ve velkých městech, a je potřeba toto řešit zásadně a řešit to nejenom jako problém bydlení migrantů, ale jako dlouhodobý problém bydlení našich studentů, našich mladých lidí, našich seniorů a tak dále. Současná vláda před problémem zavírá oči a jde cestou krizového ubytování, dokonce slyšíme v médiích slovo stanová městečka, což je ale nejhorší, co se může stát nejen nyní, ale i pro další měsíce. Je potřeba tedy opravdu hledat řešení, a to velmi rychlé řešení, které by mělo přinést vyšší výstavbu bydlení. Pan ministr Bartoš má ve svém programu takzvaný program Technická infrastruktura, to je program na zainvestování pozemků pro následnou bytovou výstavbu. Lze to podpořit, má tam převis zájemců, lze to podpořit okamžitě. Také je potřeba si uvědomit, že nouzový stav nám skončí. A jakou jsme se vydali cestou? Je potřeba řešit nedostatek materiálu a produktů v rámci výstavby. Chybí nám materiály, jako je například železná ruda, chybí nám prostě všechny ty ocelové konstrukce a tak dále. Tímto se také musí někdo zabývat. Neříkám, že byl bez chyby, ale určitě je potřeba ho znovu otevřít a například se bavit o standardu dostupného bydlení. Vždyť přece jde o to, umožnit výstavbu i nižšího standardu, který nebude vyžadovat například vyspělá chytrá řešení bydlení, rekuperace a podobně.
Já vám také děkuji za dodržení času.
Ocituji od generální ředitelky pracovní skupiny Evropské komise pro podporu oživení a odolnosti, že jde o to, že Česku kvůli absenci té právní úpravy také téměř hrozilo neschválení NPO.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ten problém vzniká i proto, že v podstatě i na Ukrajině se chovala hospodářská zvířata, která končila na pultech v Evropské unii. I vzhledem k tomu, že Zde přesně nevíme, zda bude možné pro Českou republiku zajistit dostatek těchto osiv." Proto si dovoluji navrhnout, pokud tento bod bude zařazen, jako druhý bod dnešního jednání před již pevně zařazenými body.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Vážené paní kolegyně poslankyně, vážení páni kolegové poslanci, na této schůzi prostě nesmí zůstat zastřeno vašimi řečmi, o co jde, o to, že obstruujete první z celé sady zákonů proti praní špinavých peněz. Vy nyní blokujete jeden z této sady zákonů, zákon o střetu zájmů, vymahatelný, skutečně funkční. Je tam střet zájmů předsedy hnutí ANO. Děláme to proto, že to je správně, a prosadíme to navzdory vašemu odporu, navzdory vašim řečičkám, navzdory těm zástěrkám. Jsou to jen a pouze obstrukce.
Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vláda za zákonem o střetu zájmů nestojí. Chtěla bych říci paní místopředsedkyni - možná by si to mohla přečíst - nejedná se totiž o vládní návrh.
Co ale legitimní není, je sebrat opozici právo vládu kontrolovat, sebrat právo ptát se na interpelacích, a to se přesně tento týden stalo. Teď vás možná překvapím, ale i když se mi to nelíbí, tak musím říct, že to chápu, a toto nehodlám kritizovat. Jaký byl ale důvod, že jste zrušili interpelace ústní? Existoval nějaký jiný důvod než vašich 108 hlasů? Opravdu není argumentem mimořádná schůze, u které bylo předem jasné, že nedojde ke schválení programu. Pokud kdykoli v minulém období došlo k tomu, že interpelace nebyly, dělo se to vždy pouze po dohodě s opozicí. Teď to bylo přesně naopak. Parlamentní kontrola je nezastupitelná a interpelace jsou její základní a nedílnou součástí. Právo na ně je dokonce zakotveno v ústavě, konkrétně čl. 53 ústavy říká, že každý poslanec má právo interpelovat vládu nebo její členy ve věcech její působnosti. Pravidla interpelací jsou pak jasně stanovena jednacím řádem a to, jak víme, je také zákon. To všechno jste nerespektovali. Mluvím samozřejmě o nouzovém stavu. A přitom jen těžko by se hledala doba, kdy otázky opozice byly víc pochopitelné. Naše země se potýká s energetickou krizí, migrační krizí, inflací a s ní i ceny všeho letí vzhůru. Jsme v nouzovém stavu, a přesto se jako opozice nemůžeme ptát. Věřím a očekávám, že se k tomu vládní koalice postaví čelem, chytne se za nos, naše body zařadí a připustí diskusi o našich návrzích. Navrhuji bod s názvem Zrušené interpelace a zařadit ho jako první bod dnešního jednání.
A takhle se to stalo. Takže pokud říkáte, že toto se v minulém volebním období nedělo, není to pravda. Takže já bych vás odkázal asi na to, abyste si to nejdřív vyřešili ve vašem klubu, protože váš šéf pan Babiš se k tomu vyjádřil slovy: Proč my tady máme ty interpelace, abyste tady exhibovali? Proto, jak premiér uvedl, na jejich projednávání nechodí a ani chodit nebude. To není moje práce, prohlásil tehdy předseda vlády. Pojďme spolu jednat otevřeně, tak, jak to tady zaznělo, bez pokrytectví, ať to vidí veřejnost, ať to vidí média. Jakmile hnutí ANO zjistilo, že součástí toho bude i regulace střetu zájmů, který se týká tehdejšího premiéra Babiše, zejména pokud jde o vlastnictví médií, zejména pokud jde o veřejné zakázky, tak ten zákon začali obstruovat.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 16. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Nefunguje vám zařízení? Takže ještě jednou vás všechny odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.